S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Pak jsou zde další věci, o kterých jsme hovořili. To znamená, státní rozpočet pro rok 2018 to žádným způsobem neovlivní. Ministerstvo vnitra konstatuje, že zmařené investice do lidských zdrojů za posledních osm let znamenaly výdaje 934 milionů korun. Zmařené výdaje do lidských zdrojů 934 milionů korun, téměř jedna miliarda. A možná to bude méně finančně nákladné než výcvik, výstroj, výzbroj a stále dokola přijímání nových a nových policistů. Překvapili mě zejména kolegové z pravé části politického spektra a jsem za to rád, že na problémy bezpečnosti nahlížíme stejnýma očima, protože jak jsem několikrát zmínil, bezpečnost nemá barvy. Bezpečnost nás všech je buď dobrá, nebo špatná. A vy, kolegyně a kolegové, to můžete v rámci hlasování o pozměňovacích návrzích, které jsou předloženy, také vyjádřit.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vím, že se již nacházíme ve třetím čtení návrhu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a že bylo již v minulosti na plénu, ale i na výborech řečeno mnohé. Ale přesto mi dovolte, abych vás ještě před závěrečným hlasováním seznámila s několika důležitými poznámkami týkajícími se pozměňovacích návrhů. Při druhém čtení jste mohli slyšet mnoho otázek směrem k panu ministrovi vnitra Chovancovi, směrem k policejnímu prezidentovi, ale i k odborům policie a k odborům bezpečnostních složek. Na mnohé z nich jsem dodnes nedostala odpověď. Ale ať si policisté, celníci, příslušníci vězeňské služby, hasiči a další sami udělají obrázek, jakým způsobem přistupují jejich volení zástupci ve vládě, v parlamentu, jejich nadřízení a především jejich kolegové z odborů k problematice stabilizace bezpečnostních sborů a především policie. Minulý týden jsem opět na výboru pro bezpečnost chtěla znát odpovědi pana ministra, pana policejního prezidenta a samozřejmě znát i názor odborů, které s ministerstvem na přípravě této novely zákona spolupracovaly, což velmi rády obě strany zdůrazňují. Pan ministr ani pan policejní prezident nebo jeho zástupci na jednání nedorazili. Proč by byl, vždyť se projednává pouze služební zákon příslušníků bezpečnostních sborů, že? Proč by tam byl pan ministr? Proč by tam byl policejní prezident? Aby slyšel naše názory? Jednalo se o následující jednoduché otázky, které jsem chtěla po zástupcích odborářů slyšet. První otázka: Souhlasí odbory a Policejní prezídium s tím, že je mnou navržený stabilizační příspěvek pro policisty lepší než náborový příspěvek? Ano - ne. Několikrát jsem to tady říkala. Takže odbory a Policejní prezidium souhlasí s tím, že chtějí současný stav zlepšit a stabilizovat policii za nula korun? Ano, nebo ne? Třetí otázka: Mají tedy bezpečnostní sbory dostatek finančních prostředků? Ano, nebo ne? Ten stabilizační příplatek, který by byl alespoň cítit, tak by musel být minimálně ve výši 4 tisíc korun. Tohle vám řekne odborář. Slyšíte opravdu správně. Odbory nechtějí více peněz pro policisty a de facto nemají zájem stabilizovat příslušníky bezpečnostních sborů, když se jim naskytne příležitost, a tato Sněmovna je ochotna diskutovat o výhodnějších podmínkách pro policisty. Absolutně nechápu, jak je možné, že odboráři si nejsou schopni ani nastudovat poslanecké pozměňovací návrhy, nebo jestli jim je ministerstvo zatajilo, k novele zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. A jak uvidíte při hlasování, nebylo těch pozměňovacích návrhů mnoho. Pozměňovací návrhy jsem de facto podávala já, pan kolega Ondráček, Štětina, Procházka a Váňa.
Kdo je proti? Přihlášeno je 138 poslanců, pro 120, proti nikdo. Otevírám rozpravu, do které se v tuto chvilku nikdo nepřihlásil. Ptám se paní zpravodajky, zda má zájem o vystoupení v rozpravě. Není tomu tak. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova.
Dovolte, abych vás seznámila s návrhem procedury.
Tento návrh byl přijat.
Začali bychom tedy návrhem A a to je usnesení garančního výboru, tedy výboru pro veřejnou správu, kde dochází k vypuštění duplicity s jiným zákonem. Stanovisko výboru doporučující.
Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Jedná se o usnesení výboru pro zdravotnictví, které se týká SÚKL, který bude moci vstupovat do základních registrů.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Stanovisko výboru? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Přihlášeno je 141 poslanců, pro 135, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Přihlášeno je 141 poslanců, pro 135, proti nikdo.
Nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?
Děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ondráček, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych na úvod přečetl několik čísel, a zkuste se nad těmito čísly zamyslet. Je to rozdíl mezi nově nastoupivšími policisty a těmi, kteří služební poměr ukončili. Za prvních pět měsíců tohoto roku ukončilo služební poměr u Policie České republiky o 174 policistů více, než se jich podařilo znáborovat. Jaký je současný stav u policie? Důvodů je hned několik a o každém z nich jsme zde mnohokrát hovořili. Míra inflace taková prostě je. Policie zpracovala materiál, který se nazývá Lidské zdroje Policie České republiky, Informace o personálním stavu , kde sama velmi věcně konstatuje, že v roce 2005 bylo více než 47 tisíc policistů. Ano, to je pravda. V celkovém součtu má policie nadprůměrné platy nad průměrem v České republice, ale je potřeba si uvědomit, o jakou službu se jedná a jaká je služební přísaha příslušníků Policie České republiky - i s nasazením vlastního života. A bohužel jsme toho někdy také svědky. Vláda minulý týden ve středu a tento týden v pondělí projednávala materiál Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020, aktualizace 2017 , kde konstatuje - a jsem za to rád, že se nesnaží mlžit - některá konkrétní fakta, která by nás, vás, kolegyně a kolegové, měla zajímat. Dochází tak ke slučování dvou i více oddělení a samozřejmě tím se zvětšuje teritorium a logicky s tím i případné dojezdové časy. Obdobně to je u zásahových složek, ať URNA, nebo zásahových jednotek krajů, kdy smělý plán dojezdu do 120 minut nejsme schopni pokrýt v celém území České republiky. V tomto materiálu, který je novelou zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, bylo vymezeno osm okruhů, které chce Ministerstvo vnitra po dohodě s odborovými organizacemi prosadit. Je to jen část problémů, které jsou. Chápu, že na některých větších nebyla shoda, a hned na začátku při prvním projednávání jsem zmínil například úmrtné.
Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl také zamítnut.
A nyní bychom hlasovali o zákonu jako o celku.
Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji jak panu hejtmanu, tak paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu. Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.
Děkuji za slovo.
Ještě stále jednáme. Prosím, pokračujte.
Děkuji, pane předsedající, za zklidnění Poslanecké sněmovny. Zdánlivě jednoduchá technická novela zákona o oběhu osiva a sadby, kterou projednala v prvním i ve druhém čtení Poslanecká sněmovna. Přesto musím upozornit na některé věci, které se stávají čím dál tím častěji, jsou předmětem kritiky jednání poslanců při jednotlivých zákonech, které probíráme, a to jsou přílepky. Možná jste si všimli, že při projednávání tohoto zákona nebo při návrzích na přijetí tohoto zákona je i tento zákon součástí přílepků, které do zákona nepatří, a projednáváme zákony, které s osivem a s oběhem osiva vlastně vůbec nesouvisí. Nerozumím tomu, proč se ředitel Státního pozemkového úřadu má stát ředitelem generálním, jaké důvody k tomu vedou. Stejně tak se zabýváme novelou zákona o pozemkovým úpravách a pozemkových úřadech, a to, znovu předesílám, v zákoně o oběhu osiva a sadby, kde se zabýváme různými...
Kolegyně a kolegové, v poměrně krátkém úseku opět vyzývám ke klidu, aby bylo rozumět, co pan poslanec říká. Prosím, pokračujte.
... kde se zabýváme principy směn pozemků a kategorizujeme, kdy to možné je a kdy to možné není. Tak v tomhle zákoně podle mého hlubokého přesvědčení to není prostor, který bychom měli věnovat těmto otázkám. Registr včel a věci, které s tím souvisí, to je jedna z věcí, které naopak bych podpořit chtěl. Ministerstvo zemědělství zavede elektronickou registraci včelstev a nebude potřeba, aby naši včelaři absolvovali tolik papírování, jako toho bylo v minulosti. To je věc, kterou zcela jednoznačně podporuji. Ale podotýkám, bez těch přílepků, které se v tomto zákoně objevují.
Sedí tady pan ministr financí, já věřím, že se na to ještě podívá. Náborový příspěvek a proplácení příplatků za službu ve svátek je rozpočtově neutrální. Jak jsem tedy již říkala, stabilizace za nulu! A tedy si to budou bezpečnostní sbory hradit ze svých stávajících rozpočtů, pane ministře? Když v rozpočtu se s tím nepočítá, tak z těch stávajících peněz budou škrtat na odměnách, budou škrtat na jiných nárokových položkách a budou to hradit ze svého, když tam je nula? Jak to jinak můžete vysvětlit? Ptala jsem se na výboru. Ale neměl mi kdo odpovědět, protože tam ministr neseděl a neseděl tam ani policejní prezident. Vracím se však k těm 150 hodinám a jejich proplácení. Protože v důvodové zprávě je například dopad pro policii stanoven ve výši 88 milionů. Takže vláda tedy bude proplácet jednu hodinu každému příslušníkovi. Vím, o čem mluvím. Umíte si to v hlavním městě představit? Umíte si představit, kdyby tady k něčemu došlo? Ano, pak by zase pan ministr vnitra udělal to, co je pro něj nejjednodušší - požádal by o součinnost Armádu České republiky. Je toto systémové řešení? Takže ano, já podpořím proplácení té jedné hodiny, co navrhujete, ale uvědomte si, že další náklady ponesou bezpečnostní sbory ze svých rozpočtů. To není normální. U odborů se ještě chvíli zastavím, protože tvrdí, že stabilizační příspěvek, který by byl alespoň cítit, by musel být minimálně ve výši 4 tisíce korun. Odbory nebyly evidentně schopné si nastudovat mé pozměňovací návrhy týkající se stabilizačního příspěvku, který jsem představila už v dubnu, takže dva měsíce času není snad málo. Kázeňská odměna, stabilizační příspěvek, který by se nedanil, by se udělovala příslušníkovi u příležitosti úspěšného trvání služebního poměru v délce pěti let a po každých dalších pět let úspěšného trvání služebního poměru. Přičemž by ředitel bezpečnostního sboru stanovil služebním předpisem podmínky úspěšného trvání služebního poměru, nebo jak navrhuji v další variantě mnou předloženého stabilizačního příspěvku, je možné přímo do zákona vtělit podmínky úspěšného setrvání. Však si vzpomeňte na to, jaké scénky předcházely tomu, než se ten služební zákon vůbec otevřel. Jak musel pan ministr nevím na co všechno přísahat, že když se otevře služební zákon, nebude se sahat na výsluhy. Tohle několikrát zaznělo i na výborech. Nebylo by skutečně lepší, aby výši stabilizačního příspěvku určoval ředitel bezpečnostního sboru? Lze předpokládat, že nejvyšší stabilizační příspěvek by byl vyplácen v rámci Krajského ředitelství hlavního města Praha a dalších krajských ředitelství, kde je dlouhodobě problém obsadit služební místa a kde existuje velká konkurence ze strany specializovaných útvarů s celostátní působností, zejména v případě Policie České republiky, případně jiných ozbrojených sil a sborů a dalších zaměstnavatelů. Považuji za podstatné zajistit, aby se nevyplácela odměna plošně všem v závislosti na hodnosti a platu, ale jen těm, kteří řádně splní požadavky bezvadného výkonu služby. Nikoli však v provázání na závěry služebního hodnocení, které je až příliš subjektivní. Výši stabilizačního příspěvku si představuji například od 5 do 50 tisíc korun. Nestojí vám to za to? Nechceme skutečně stabilizovat ty, kteří v nich už nyní jsou? Ale co navržený náborový příspěvek, který je určen jen potenciálním nováčkům? To nebude demotivující prvek pro již sloužící příslušníky? Náborový příspěvek nemá žádnou ambici k udržení znáborovaného příslušníka ve služebním poměru. Nijak se nedotýká stávajících příslušníků bezpečnostních sborů a nestabilizuje. Dotknout se může již sloužících příslušníků jen tak, že z objemu prostředků na služební příjmy těchto stávajících příslušníků bude vyplácen, neboť dopad do státního rozpočtu je předpokládán - opakuji - nulový.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji další jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Takže ruším omluvu paní kolegyně Zelienkové.
Po předběžném jednání se zástupci poslaneckých klubů bych rád jménem volební komise navrhl avizovaný volební bod, nový volební bod, a je to volba předsedy komise s pracovním názvem podezření na úniky ze spisů. Takže prosím o zařazení nového volebního bodu volba předsedy komise úniky ze spisů, a to pevně jako první bod dnešního jednání.
Pan poslanec Benda se hlásí a má slovo.
To je první poznámka. Vzhledem k tomu, jak se to rozpadá, tak bychom měli myslet, že v Ústavě je institut, který připouští, že zasedání Sněmovny může být jejím usnesením přerušeno. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane kolego. Zajímavý nápad, možná by potom každý mohl zamávat, kdo tady sedí. Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s návrhem pořadu a vzhledem k pozitivním výsledkům předcházejícího hlasování otevírám bod Vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat dalšími pevně zařazenými body. Poprosím pana ministra vnitra Milana Chovance a zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Kovářovou, aby zaujali své místo u stolku zpravodajů. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Není tomu tak. Já tedy otevírám k tomuto bodu rozpravu a hlásí se paní zpravodajka jako první s přednostním právem. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Já vám děkuji, paní zpravodajko. A poprosím opět o ztišení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nemám s tímto zákonem vůbec problém. Myslím si, že ho potřebujeme. Nevím, čím si to školství zasloužilo, ale podíváte-li se do té tabulky, tak to jsou poplatky za různé registrace v kategorii 100 tisíc korun. Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle zákona o vysokých školách, poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky 100 tisíc korun. Téměř v každém zákoně řešíme buď poplatky, nebo pokuty, které jdou poměrně hodně nahoru. Tak jsem na to chtěl upozornit, že i v tomto zákoně relativně bezkonfliktním se zabýváme poplatky, které jsou z mého pohledu zbytečně vysoké.
Já vám děkuji, pane poslanče. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se případně na závěrečná slova paní zpravodajky, případně pan poslanec Běhounek za další výbor, kterému byl tisk přikázán? Já tedy poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování.
Garanční výbor se návrhem nezabýval, protože nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. Navrhuji tedy proceduru, abychom nejprve schválili legislativně technické úpravy, tak jak jsem je přednesla, a poté abychom hlasovali o zákonu jako celku.
Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 313, přihlášeno 137 poslanců, pro 122, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a můžeme pokračovat.
Nejprve tedy budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, tak jak jsem je zde před chvílí načetla.
Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova a provedl nás tímto bodem. Zafungovalo to, děkuji.
Jak jsem slíbil, budu velmi stručný. My jsme komisi ustavili v tomto týdnu ve středu. Předseda se tedy volí z členů té sedmičlenné komise a my jsme obdrželi dva návrhy. Podle zákona o jednacím řádu se o způsobu volby nehlasuje, je to volba tajná dvoukolová. Já pouze konstatuji, že ve Státních aktech je v tuto chvíli vše připraveno a můžeme jít okamžitě volit.
Já vám děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Když se podíváte na tu tabuli - jak zní ten zákon? Já už jsem o tom mluvila na zemědělském výboru. Není to zákon o zákazu kožešinových zvířat. Začínáme kožešinovými zvířaty.